Opravdu, podejte demisi a prezidenta pojďme vyzvat a pozvat sem do Sněmovny, ať urychleně vysvětlí svá stanoviska a postoje, ať to co nejrychleji dořešíme, ať konečně můžeme začít pracovat pro lidi.
S přednostním právem nejprve pan poslanec Vondráček. V té záplavě faktických poznámek...
Já jsem si opravdu nevybral dobrou chvilku pro uplatnění svého přednostního práva. Pokusím se tu debatu tam vrátit. Pokusím se tady právě z této pozice mít několik poznámek, co tu dnes zaznělo. V podstatě se budu blížit faktické poznámce v rámci řádného vystoupení. Zrovna prochází kolem kolega Blažek, který říkal, že vůbec neví, zda je můžeme hodnotit jako legální, či nelegální. Chápu, že se pohybujeme v rovině politické a vyvozujeme politickou odpovědnost, ale reaguji na komentáře, které začal pan kolega Kučera, když nám tu vyjmenovával konkrétní skutkové podstaty, navazoval, a proto jsem se přihlásil, kolega Zlatuška, ale mám za to, že by bylo dobré ty informace převést více do právního hlediska. Odhlédnu od toho, že zde zaznívala slova jako manipulace. My tady klidně můžeme zkoumat kompilát sestavený z jednotlivých slov. Sestříhání a vytržení z kontextu dokonce připustil, pokud vím, už ta média přestávám sledovat, ale snad i ten novinář připustil nějaké střihy a vytržení z kontextu. To říkám s plným vědomím toho, že jsem pracoval jako obhájce, a i když nejsem specialista na trestní právo, stihl jsem během odpoledne provést nějaké krátké konzultace. Jestli si to uvědomujete, Andrej Babiš nevystupuje v pozici veřejného činitele v té chvíli. Skutečně ne. My tady řešíme jeho střet zájmů z hlediska majetkového, nicméně jako ministr financí v tu chvíli ani omylem nevystupuje. To prosím vás ale dopadá pouze na toho novináře. Takže co bylo předáno - my nevíme, co bylo předáno. A bylo tady tvrzení, že pan Babiš měl oznámit. A co měl oznámit? Že měl udat toho novináře? Pochopil jsem to správně? Takže měl oznámit toho novináře, který dělal svou práci a iniciativně seznamoval pana Babiše s tím, co zjistil a co hodlá použít. Měl tady udat toho novináře. U nás se tomu říká někdy důkazní nicota v právní branži. Co je ale zvlášť nebezpečné v tomhle případě, mimořádně nebezpečné, že se tady Sněmovna stylizuje do role prokurátora a soudu v jednom. A to, že je tu Poslanecká sněmovna prokurátor a soudce v jednom, tak jediným podkladem je lidská špína. A nemůžete nakládat se špínou a neumazat se. Padá to na vás na všechny, padá to na mě. Já apeluji na kolegy z ODS, kteří mě tu 20 let reprezentovali, protože jsem byl jejich volič, já apeluji na zdravé jádro sociální demokracie, které ctí tu starou sociální demokracii, kterou mám v úctě a v respektu, abyste ještě zvážili, jestli chceme jít touto cestou a jestli je to opravdu nutné, abychom zacházeli tak daleko v rámci předvolební kampaně. Říkám to upřímně. Vystupuji, co to jde objektivně, co to jde z pozice vedení Sněmovny, snažím se vystupovat ne jako člen nějakého hnutí. Ještě jednou vás všechny prosím, uvědomte si to, až budete hlasovat.
Přečtu omluvu. Dnes od 19.30 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Martin Komárek.
Vážený pane místopředsedo prostřednictvím pana předsedajícího, Poslanecká sněmovna se tady rozhodně nepasuje do role soudce, do role soudu ani do role prokurátora.
A také chci připomenout, nebo se spíše zeptat - jsme ještě parlamentní demokracií? Já jenom chci vědět, jestli budeme nadále uplatňovat z Ústavy plynoucí kontrolní roli parlamentu vůči vládě, nebo zda budeme jako parlament v defenzivě. Dlouho to tak vypadalo. Děkuji vám za pozornost.
Prosím pana ministra zahraničí a po něm pan předseda Kalousek.
A on měl jednu takovou tu, že on si nebyl schopen pamatovat žádný vtip. Tedy pamatoval si jenom jeden jediný vtip. To je skoro jako rodinné dědictví, ten vtip, protože to byla skoro povinnost si to zapamatovat, když to byl jediný vtip, který otec znal a který byl schopen ve společnosti říct. A ten dotyčný mu na to řekne: Já že jsem čuně? Podívejte se na sebe, jak vy vypadáte! - A přiznám se vám, že to je asi tak ta situace, ve které si připadám po projevu pana ministra Andreje Babiše. Takže to mě zaujalo. Nedostáváme odpověď na žádnou otázku! Je to jasné! Sledoval jsem jeho otázky a budu na ně odpovídat. Nechci si teď vystřílet všechny patrony. Máme nabito velmi slušně. Načasoval bych to před volbami. Nechal bych to na příští rok... A mluví se o nás... A on říká: No, já bych s tím počkal až na ty volby, máme pěkně nabito... Já neříkám, že pan Babiš je první oligarcha v médiích. A to je úplně nová kvalita! Opakuji tu větu vaši. Vy jste mi řekl: Odvolejte mě a já vám ukážu, co dokážou moje média. Pokud jsou zvyklí spíš, že říkám pravdu, tak mně možná budou věřit. Já to říkám jako odpověď na vaši otázku, jestli jste někdy někoho vydíral. Já vám řeknu, že tahle vaše věta mně osobně připadala jako tvrdé vydírání. A teď další otázku, kterou jste kladl. Vy jste se zeptal, co jsem dělal nedemokratického...
Platí či neplatí, nepřítomný pane předsedo vlády, vámi podepsaná koaliční dohoda, podle níž musíte před podáním demise kteréhokoliv ministra konkrétní strany či hnutí získat nejprve souhlas předsedy konkrétní strany či hnutí, a pak teprve následně tuto demisi podat prezidentu vlády? Ano, či ne? Moje představa o stabilitě, která je klíčovou podmínkou pro pokračování práce Sněmovny, je zjevně na hony vzdálená představě mnohých účastníků tohoto jednání. Zrovna to vidím. I přesto si vás dovoluji požádat, vraťme se k práci pro lidi. Proto můj apel. A tento apel považuji dnes za mimořádně aktuální.
Tak faktická poznámka pan poslanec Sklenák, předseda Sklenák.
Děkuji za slovo. Ono je to docela náročné a únavné poslouchat všechny ty projevy, ale snažím se. Snažím se o to. Tak můžu to přečíst? Pro každý takový krok musí předseda vlády hledat podporu příslušné koaliční strany." A víte, proč je v tom rozdíl? Předseda vlády, členové vlády i my všichni poslanci máme svá ústavní práva. Protože nemůžete jít přes práva daná Ústavou. Tady jde o to, aby předseda vlády nerozhodoval autoritativně bez konzultací, bez hledání podpory.
Tak jsme právě slyšeli, že vicepremiér vlády asi není schopen rozumět psanému textu. Protože to, co tady četl kolega Sklenák, já jsem si to už také našel, to bylo naprosto evidentní. Jsem velmi rád, že to tady zaznělo, že to zopakoval, že to byla daňová optimalizace. Takže je to v rozporu s našimi právními předpisy. Tak to bylo prezentováno. A ještě to má i morální text, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího. A to tedy opravdu je fraška, jestliže tento vicepremiér vlády na jedné straně mluví o tom, jak bude potírat daňové úniky, a na druhou stranu vy tady vesele přiznáváte, že to daňová optimalizace, vyhýbání se placení daní, je.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Karel Rais.
Děkuji. Je tam určitě hledat podporu, tak bych se chtěl zeptat pana předsedy vlády, kdyby tady byl, kde tedy tu podporu hledal a kde, kdy proběhla ta jednání.
Prosím.
Dobrý večer, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Pane ministře Babiši, nepřítomný, vy se opakovaně rozčilujete, že někde zveřejnil pravděpodobně nelegálně věci, které jste jednou řekl. Ani vy sám jste nepopřel jejich autenticitu. Mimochodem se nejedná o nic neobvyklého. Vzpomeňme si, že v době krize vlády vedené premiérem Nečasem vyšlo najevo, že pravděpodobně policie odposlouchávala osobní telefon premiéra. Čili nic nového na naší politické scéně. Nicméně tehdejší premiér se zachoval jako slušný člověk a politickou scénu sám opustil.
Jenom v okamžiku, kdy něco hodnotíte, prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego, tak byste měl říkat, ne že je to pravda, ale že to říkal pan poslanec Šincl a že tomu věříte.
Nyní můžeme pokračovat v řádné rozpravě a to je paní poslankyně Jana Černochová, řádně přihlášená. Děkuji.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, opravdu jsem vás tady nechtěl zahlcovat lživými informacemi, které o mně šířil pan ministr Andrej Babiš. Pan poslanec Babiš například o mně tvrdil, že jsem byl vyhozen ze svého zaměstnání z banky za nějaké nekalé praktiky. Zde mám samozřejmě důkazy, že jsem toto zaměstnání sám opustil, abych se stal manažerem dceřiné společnosti téže banky. Takže tady toto konkrétně mám. Mám všechny věci přesně doložené, že opravdu pan Andrej Babiš je sedmilhář. Tak to prostě je.
Nyní s přednostním právem předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák.
Ale právě v tuto chvíli mám pocit, že je ten čas, abych využil svého přednostního práva. Je od doktora Ivana Přikryla, kterého možná znáte a právě jehož jméno zde bylo zmíněno. Tak tedy dovolte, abych přečetl jeho reakci: "Vážený pane předsedo, momentálně nejsem v České republice, ale v zahraničí. Když se o kauze začalo hovořit, požádal mě sbor poradců na Úřadu vlády, abych se podle veřejně dostupných materiálů a předaných stanovisek Evropské komise pokusil celou kauzu zrekonstruovat a analýzu předložit. To jsem také učinil a opakovaně jsem materiál veřejně publikoval. Neexistuje žádný právní předpis, který by mi zakazoval vyslechnout názor tohoto pána. On jej tam vložil a o tomto posudku hovořím. Jsem právník, nikoliv novinář, bývalý státní úředník s dodnes platnou bezpečnostní prověrkou na stupeň tajné. Dobře znám svá oprávnění a vždy, i v době jako šéf Úřadu vlády, jsem odmítal všechny v uvozovkách nosiče informací a lobbisty, kteří se snažili ovlivňovat ústavní činitele. Někteří z nich jsou i přímí aktéři dnešního jednání. Proti tomuto nařčení se tedy ohrazují. New York, 10. 5., deset hodin místního času. JUDr. Ivan Přikryl." Tak to jsem považoval za užitečné zde přečíst, abychom si udělali obrázek, jakým způsobem je zde manipulováno s fakty.
Děkuji panu poslanci Romanu Sklenákovi. Nyní tedy řádně přihlášená paní poslankyně Jana Černochová.
Protože to, co tady, milí kolegové a kolegyně, předvádíte, to je skutečně nevídané. Když jsem včera viděla v Událostech, komentářích paní kolegyni, prostřednictvím pana místopředsedy, nepřítomnou Válkovou, jak tam hájí presumpci neviny - ano, bývalá ministryně spravedlnosti, která na základě lživých fám a pomluv odvolala ředitele Vězeňské služby generála Dohnala. Tak tato členka hnutí ANO má plná ústa presumpce neviny a káže nám morálku. Nepostavíte se svému šéfovi na svém stranickém klubu a neřeknete mu "už toho bylo dost, pojďme si nalít čistého vína a pojďme si říct s kým, milý Andreji, po volbách počítáš, s kým nepočítáš"? Možná vás bude přibývat. Víte, když tady kolega Faltýnek, prostřednictvím pana místopředsedy, hovořil o tom, jak dostává spousty mailů a podpůrných SMS a MMS a nevím čeho všeho, já si myslím, že na té druhé straně ti z nás, kteří jsme, tak dostáváme taky hodně mailů. A dost mě mrzí, že tedy nemám v přátelích Miss Arizona, jako má hnutí ANO, která napsala moooc krásný podpůrný status panu Babišovi o tom, jak mu hrozně fandí z toho Brna. Pan prezident si nepřeje, abychom dneska o něčem hlasovali, tak jako si to nepřeje pan Babiš, který zmizel ve chvíli, kdy se schválil program. Nevíme, na co podal trestní oznámení. Na nelegální použití odposlechů. Nebo jestli se třeba i neobrátil na Bezpečnostní radu státu, aby premiér, případně někdo další ho informoval o tom, jestli ho někdo sleduje, odposlouchává, neodposlouchává.
Musím říci, že ani mě rozhodně netěší, že takovéto praktiky se v České republice v roce 2017 objevují a že jsme svědky toho, že je někdo nahráván. Je nutné se zabývat tím, co v nich zaznívá, a já bych si tedy dovolila hned v úvodu říci takový... citovat jednoho významného politika. "Žádná vláda by neměla mít cenzory. Kde tisk nemá svobodu, nikdo jiný ji nikdy mít nebude." Víme moc dobře, že vicepremiér, ministr financí, předseda silné politické strany či hnutí je samozřejmě politicky činný natolik, že je nebezpečné, aby vůbec měl takovouto příležitost. To, že je vlastníkem médií, na to my od začátku jako TOP 09 upozorňujeme, že je opravdu velký střet zájmů. Já tomu zjednodušeně říkám, že dříve jsme byli svědky toho, že politiky ovlivňovali kmotři. Politiky, kteří byli ve výkonných funkcích, kteří měli moc věci ovlivňovat. Teď v současné době Andrej Babiš už je sám sobě kmotrem. On už nepotřebuje tuto spojnici. Je to člověk, který je jak významným byznysmenem, tak tím politikem. Takže žádná složka mezi ním, nějaký prostředník mezi ním být ani nemusí. Já se však chci zejména v tomto svém vystoupení obrátit na ostatní politiky, kteří tady sedí přede mnou. Lidé, s kterými spolupracuji ve výborech, s mnohými si tykáme, máme korektní vztahy, jsme kolegové už tři a půl roku. Zastávali jste pozice, které budí všeobecné uznání, respekt, jsou vážené. Vy všichni jste své jméno, svoji čest a svoji dosavadní práci, kterou jste odvedli i pro své spoluobčany, dali všanc právě a spojili s hnutím ANO. A v tuto chvíli, když se dozvídáme všechny tyto kauzy, všechny, které jsou spojené s vaším předsedou, tak jen mlčíte. Jediný, který se ozval, aspoň tak, jak v médiích bylo zaznamenáno, tak tady mezi námi tedy ani nesedí, ale je váš europoslanec pan Telička. Ten jediný se nějakým způsobem vymezil vůči předsedovi vašeho hnutí a ten jediný se vyjádřil na jeho adresu negativně. Takže souhlasíte s tím, že ovlivňování médií je v pořádku? Souhlasíte i vy, kteří jste novináři byli předtím, než jste se stali poslanci? Souhlasíte s tím, že takového praktiky patří do 21. století, do svobodné země, do demokracie? Ale to je přece něco, co nepatří do současné české společnosti. Měli byste podle mého názoru se i podle toho svého svědomí, mimochodem je to i v poslaneckém slibu, takže je to něco, co jste slibovali už na samém začátku tohoto volebního období, kdy jste tady na půdu Poslanecké sněmovny poprvé vstupovali, takže byste měli právě podle toho svědomí se zachovat. Ale samozřejmě je to jenom na vás. To je to, co jsem měla nejvíce na srdci, protože si myslím, že opravdu je důležité, abychom i veřejnost upozornili na to, že hnutí ANO není jenom Andrej Babiš samozřejmě. To, že jsou tady ovlivňována média, to je opravdu závažné pochybení Andreje Babiše, z kterého by měl vyvodit svoji politickou zodpovědnost. A my bychom jako Poslanecká sněmovna neměli mlčet, neměli bychom mlčet ani jako jednotlivci a neměli bychom tímto dávat najevo veřejnosti, že se s tímto dokážeme smířit.
Děkuji paní poslankyni Adamové. Nyní dvě faktické poznámky. Paní poslankyně Lorencová a pan poslanec Martin Komárek. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.
Děkuji, pane předsedající, kolegyně a kolegové. Před chvílí tady moje předřečnice zmínila nezávislá média. Ve veřejnoprávních médiích se infiltrují názory politických stran, tak jak je potřeba. Ve veřejnoprávních médiích, která si platí koncesionáři. A tam je to sakra cítit, kdo tam potřebuje co dostat!
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ale přece jenom se nemohu nezmínit a nemohu neodpovědět na to, o čem mluvila paní kolegyně Pekarová. Nuže já mám jednoduchou odpověď.
Nyní řádně přihlášený pan poslanec Karel Fiedler.
Nejenom v případě návrhu na odvolání člena vlády premiérem, ale v ústavním systému České republiky vůbec, především podle článku 54 odst. 3 prezident není z výkonu své funkce ústavně odpovědný, což zároveň znamená, že není odpovědný ani moci soudní reprezentované Ústavním soudem. K tomu máme zmíněný judikát a o tom bych se rád zmínil. V této souvislosti máme v České republice jednu zkušenost, kterou stojí za to připomenout. Tehdy tak trochu eurohujerští zákonodárci ze Senátu žalovali tehdejšího prezidenta Václava Klause. Stížnost nebyla úspěšná. A to připomínám, protože i dnes slyšíme ze Senátu slova o tom, že je potřeba podat ústavní stížnost na prezidenta. O moci mediální hovořit nechci, protože nemůže být součástí veřejné moci, protože nemá žádnou veřejnou legitimitu, protože ji nikdo nevolí, nekontroluje a její časový rozměr není nijak omezen. Já se vrátím k onomu nálezu Ústavního soudu. Cituji: "Slibuji věrnost České republice, že budu zachovávat její Ústavu a zákony, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu." Ano, prezident má povinnost zachovávat Ústavu a zákony. Jednou z nich je zachovávat Ústavu. Druhá je vůči České republice. Václav Klaus přistoupil k ratifikaci, když mu Ústavní soud nálezem vzkázal, že akceptací Lisabonské smlouvy neporuší slib prezidenta věrnosti České republice a zájmům všeho lidu. Zdaleka to nebyli všichni. Takto zůstává historická odpovědnost na Ústavním soudu, který neshledal, že její ustanovení umožňující Evropské unii něco nařizovat členskému státu jsou v rozporu s Ústavou, která ho prohlašuje za suverénní. A o suverenitě občanů České republiky, o suverenitě státu bychom si měli také něco říct. Prezidentův úkol odvolat člena vlády je v článku 74 formulován z hlediska jeho provedení jako dispozitivní. Tím vytváří prezidentu republiky prostor, aby ve svém postupu zohlednil povinnosti, k nimž se ústavním slibem zavázal, což znamená, že když obdrží premiérův návrh na odvolání člena vlády, může nejprve zkoumat, zda by premiérův návrh na odvolání člena vlády nemohl být proti zájmům lidu, a to tak, aby neporušil svůj prezidentský slib. Jsme si schopni tohle uvědomit ve chvíli, kdy jednáme o bodu, který se mi jeví z pohledu ústavnosti a současné krize trochu mimo rámec současného jednání?